Takže jestliže jsme dneska kritizováni za to, že naše podpora byla příliš plošná a příliš velká a pro všechny, potom je to přesně podle toho, co chtěla opozice, s jediným rozdílem - nebyla tak velká, protože jsme na to neměli tolik zdrojů. V jaké pozici jsou dneska firmy? Rostoucí ceny energií zásadním způsobem. Rostoucí úrokové sazby díky politice centrální banky, čemuž tleská, jak jsem zaregistroval, současná koalice. V důsledku toho ti, kteří exportují, se dostávají do svízelné situace, protože posiluje koruna, a ještě se potýkají s covidovým, možná postcovidovým obdobím, to znamená stále ještě někdy s nižší poptávkou. První reakce resortu průmyslu a obchodu: nebude už nic, prostě nebudou peníze. Tak po tom velkém tlaku a obavě současné koalice, že by se provalilo to, že podnikatele chce hodit Ministerstvo průmyslu a obchodu přes palubu, tak se začalo narychlo něco vymýšlet s jediným cílem: ať to nejsou Havlíčkovy programy. Dobře, tak člověk nemusí být ješitný, ať to jsou programy kohokoliv, to přece není podstatné. Kdyby byly slušné, rychlé a dobré, ať se nazvou jakkoli. Tak se to připravilo. De minimis by de facto vyautoval většinu těch, kteří už čerpali podporu, ze hry. Takže se opět podnikatelé ozvali, opět jsme museli alarmovat, co se alarmovat dalo. A musím korektně říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu konečně po dvou měsících přišlo s docela dobrými programy. Nejsou úplně stejné, abych byl přesný, a nevyčítám v tomhle případě vládě to, že ty programy zredukovala, protože jsem to vždycky říkal: použijte ty programy, které jsou, a upravte si ty parametry, dejte tu podporu o něco menší. Opět, podívejme se do toho, co zde probíhalo v těch posledních dvou měsících. Věřím, že všichni to vědí, a není to ani vláda současná, která za ně může, ani minulá, je to prostě v důsledku celosvětové energetické krize a jsem přesvědčen, že ty důvody dobře znáte. Co je důležité ale vědět, je to, že při té energetické podpoře se musí vycházet z nějakých čísel. To je prostě fakt. Je to jakýsi výpočet, který je dneska veřejně dostupný. To, že se dnes chlubíme tím, že po měsíci, kdy se to vyhlásilo, kdy se to s velkou pompou představilo, se přihlásilo 21 tisíc subjektů, to přece musí každý vidět, že je debakl, to je prostě fiasko. Prostě ti lidé si nechodí pro tu podporu. A padlo to tady dneska, už nebudu znovu opakovat ty země, které to udělaly. Jenom si vezměme, že země okolo nás, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, všechny zavedly plošnou podporu. Ano, ta plošná podpora může být různá, může to být přes DPH, může to být přes obnovitelné zdroje. Tak jedna dobrá zpráva konkrétně pro ODS a pak jedna špatná zpráva.
Představte si, neučí se to. Na ně jste zaklekl, na ně jste si troufl, ale sám jste naprosto neeticky zoptimalizoval svoje daně přes korunové dluhopisy. Co vy tady dneska chcete jako bývalý ministr financí říkat? Peníze fakt z nebe nepadají. Postavit se k tomu jako chlap, když tady paní ministryni hájíte, bývalou, která se neumí hájit sama. Říkala vždycky, že tomu rozumí, že je dobrá ekonomka, tak ať se hájí sama. Budu rád, když odpovíte, jestli vrátíte ty dva miliony korun. Co se učí děti ve školce? Pane poslanče, já si myslím, že se neučí, že máme žít na dluh. Fakt si myslím, že každý normální rodič i učitel, když učí o finanční gramotnosti, tak říká, že na dluh se určitě žít nemá. Kdyby domácnosti v této zemi, kdyby firmy v této zemi fungovaly jako vaše vláda za poslední dva roky, tak jsou bez střechy nad hlavou, v insolvenci, konec. Vy tady říkáte, a to říkáte opakovaně, že jsme jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě, že jsme na šestém místě. Díky zodpovědnému přebytkovému hospodaření měst, obcí a krajů v České republice. A čím to asi bude? Takže říkejte občanům ano, tato země má relativně dobré obecně veřejné finance díky městům, obcím a krajům, navzdory tomu, jak hospodaří tento stát, především v posledních dvou letech. To je to reálné, co jste nechali této zemi po vaší vládě. Ale řekněte těm lidem, že vy jste na letošní rok navrhli rozpočet schodku ve výši 370 miliard korun. Vy nic nenecháváte navíc, vy necháváte dluhy. A nikdo normální nechce dlouhodobě žít na dluh. Takže prosím pěkně, nevykládejte tady tyto opravdu nesmysly! Vy tady říkáte - nárůst inflace mezi prosincem a lednem. Není to rozdíl mezi prosincem a lednem, jak jste to tady interpretoval. Asi jste to nečetl. Takže já bych se vrátil k tomu, ano, situace není jednoduchá. Jsme ve vládě sedmý týden, já jsem zdědil systém, který tady zůstal po vaší vládě. Budeme to dělat složitě, nebude to jednoduché, protože jste to zanedbali, bohužel. Tak řekněte ano, my jsme to nezvládli, máte to těžký, zlepšete to, my vám budeme fandit.
Dobré poledne, paní poslankyně, páni poslanci, já načtu omluvy, které dorazily.
Chtěl jsem zareagovat na to, co tady říkal a co tady zaznělo včera v noci. Jasně jsme řekli, že hlasování bude v normální denní dobu, tak aby mohlo proběhnout důstojným způsobem. A teď odhlížím od toho, že mám premiéra ve Francii, kde se snaží zastupovat tuto zemi, a ministryni obrany v Bruselu, kde zastupuje tuto zemi. Víte dobře, že já se snažím tady tu situaci nehrotit, ale dneska mi to přišlo opět za čarou. Takže prosím, nechme si ty řeči o tom, kdo tady měl nebo neměl poslance. Vládní koalice jich tady měla řádově více než opozice v tu chvíli. A jasně jsme řekli předem, že to hlasování proběhne v důstojnou denní dobu, a ne podle toho, jak nás tady budete v noci trápit a zdržovat.
Vy dneska říkáte, že spolupracujete se starosty. A já jí za to děkuju. Ale už to tady říkal pan předseda Babiš, vy jste na to nechtěli přistoupit jenom z toho důvodu, že s tím přišla ta minulá vláda. Těch dokladů je tam ještě dalších deset. A já bych si dovolila, pane ministře, vám to v tuto chvíli předat, požádat vás o vyplnění spolu se všemi potřebnými podklady, a zda byste mi to všechno zaslal na můj email. Předkládal to tady pan ministr průmyslu a obchodu s panem ministrem životního prostředí a bylo to spojené s Modernizačním fondem. Toto jste také nechtěli. My jsme opravdu byli první, kteří jsme s tím přišli, nebo respektive moji kolegové, kteří seděli ve vládě. Já si myslím, že to, co jsem tady v tuto chvíli řekla, že to hovoří za vše. Já si myslím, že toto, co jsem tady v tuto chvíli řekla, je vidět. Všichni se inspirovali od nás. A všichni jdou touto cestou: snížením DPH na energie, někteří jdou i na potraviny a na další. Pane ministře, vy víte, že jsem bývalá starostka, hejtmanka. A vy moc dobře víte, že i jako šéfka Asociace krajů jsem se kolikrát velmi prala i s panem premiérem, když jsem chtěla, aby kraje dostaly peníze na dvojky, trojky. Ale prala jsem se i v rámci rozpočtového určení daní. Vy tady dneska řeknete, že dobré hospodaření je proto, protože města, obce a kraje mají finanční prostředky na účtech? Ale proč je mají na těch účtech? To jste už neřekl. Víte, o kolik se to navýšilo? A teď vám to ukážu názorně. Jak vůbec tady, pane ministře, tohle můžete říct? Vy byste měl poděkovat! Mám tady pro vás i tabulku vůči krajům, kdy v roce 2013 kraje dostaly 46 miliard a v roce 2021 76 miliard. Protože je dostaly. Nikdy města, obce a kraje nedostaly víc finančních prostředků v rámci rozpočtového určení daní. Já vám to převedu třeba na Karlovarský kraj. Dělá to 300 milionů na takto malý kraj, o kolik jsme dostali více.
A je tady seznam. A víte, co ta nadace Agrofertu napsala? V poslední době se na nás obrátilo několik maminek se svojí zkušeností s Úřadem práce České republiky. "Toto jednání je naprosto neakceptovatelné. Pokud jste se setkali s podobným přístupem, budeme rádi za sdílení těchto zkušeností. Takže pane ministře, zkuste někdy navštívit úřad práce. Vy jste zrušili v Senátu, vaše koalice, bezdoplatkové zóny. My jsme měli program 15 bodů boje proti chudobě. Ano, za covidu. Takže za nás všichni vědí, kam ty peníze šly. My to umíme zdokladovat. Tak to neříkejte, prosím vás. A pokud neumíte stále počítat, tak Česká republika je stále šestá nejméně zadlužená země v Evropě. A všechny ty země, které dávají kompenzaci, jsou podstatně více zadlužené. Tak co je to za přístup? Pandemie je jednou za sto let, tak si přečtěte Financial Times. A co říká pan Jurečka? Když já jsem byl ministr financí, tak jsem ušetřil a pracoval jsem s tím dluhem asi 17 miliard. Víte, kolik nám nechala koalice Spolu 2013 tu obsluhu dluhu? Rozpočtová rada, je to úžasné. Vy děláte úplně stejně, co dělal Kalousek po krizi. Normálně všechno zaškrtíte. Správě železnic! Vždyť se tam pan Fiala fotil před teplickým nádražím. To je tak moc peněz? A všichni cestujou... No tak tam si navýšíte o 400 milionů. Takže úplný nonsens. My jsme šestá nejméně zadlužená země, máme skvělé ratingy, máme skvělé finance, a vy stále opakujete, že ne a ne a ne. Úvěry. To je Rusnokova drahota. Kolik vydělají obchodní banky měsíčně jenom proto, že tam mají prachy? A zase to zaplatí lidi. To je ta mantra... Peníze všech daňových poplatníků, kola inflace... A chlubíte se s tou mimořádnou okamžitou pomocí. Ale většina lidí, která má nárok na ten příspěvek, se stydí tam chodit. A sousedi si to řeknou, budou se dívat, že co to je? Normálně je ponižujete. A nestojí vám to za to!
Já vím, že jsou i na financích. Tak možná že vy ne, na financích určitě ano. A že se to umísťovalo na moje sociální sítě? To jsou veřejné sociální sítě! Jako Alena Schillerová, veřejná osobnost. Já nemám žádné soukromé! Já mám soukromý Facebook, který roky nepoužívám. A kromě toho ještě fakturovali i hnutí. Já to mám ve zvyku a nebudu to dělat a nikdy si nebudu špinit ruce, protože jsem věřící člověk, myslela jsem, že vy taky, pane ministře, pane vicepremiére , a nebudu si zatěžovat svoje svědomí, ale mně napsalo strašně moc občanů. A posílali mi věci, které jsem netušila. Já jsem nevěděla, že jste měl reklamu za 60 milionů na Regionální potravinu v době, kdy jste byl ministrem zemědělství. Mně to chodí. Nebudu to řešit, nebudu se chovat stejně, nebudu se chovat takto stejně. Ale nebudu se ani bát. Já jsem nic neudělala, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, pracovala jsem ve veřejném sektoru a nenechám se umlčet. A zítra bude rozpočet a řeknu si všechno, věcně, všechno, co budu chtít, tak, jak to budu vidět, jak využiji svých vědomostí a svých znalostí. Takže to je celý tento zpolitizovaný příběh. A ještě k tomu, ještě ta dvě čísla, já je zopakuji zítra zas při tom rozpočtu. Pořád tady říkáte: to zadlužení. Ještě jednu věc. Dneska jsem si přečetla rozhovor s panem prezidentem a on tam řekl takovou jednu krásnou větu. Což je obrovská pravda. Zodpovědnost za lidi v této zemi, za to, jak se jim bude dařit. A jim se teď nedaří dobře. A my jsme se k tomu postavili čelem, byť nás teď vláčíte, a pomáhali jsme. Udrželi jsme sociální smír, dali jsme peníze tam, kde byly potřeba. A to, že to mělo dopad na ekonomiku pozitivní, je jednoznačné. Nebyl takový propad za rok 2020, což připustili i někteří ekonomové. A inflace - nebudu se tady s vámi přít. Ale z toho, že byste to měli řešit a pomoci těm lidem, z toho se prostě nevykecáte. A pokud jenom pohrnete ty problémy před sebou - můžete nás tady urážet, můžete nás zesměšňovat, to je jedno, my to vydržíme. Já to rozhodně vydržím. Moje babička říkávala: kopřivu mráz nespálí.
Pane ministře, máte slovo.
Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já budu reagovat jenom velmi krátce. Byl jsem tady obviněn z arogance, z nabubřelosti. Byl jsem dokonce vyzván, abych se omluvil paní předsedkyni Schillerové. A já jsem paní Schillerovou neponižoval. Ona se ponižuje sama tím, jak reaguje na některé věci. Vy jste, paní Schillerová, řekla, že jste chlap. Tak se i k té kauze s těmi fotografy a s těmi kameramany jako chlap postavte.
Polsko odmítá respektovat rozhodnutí evropského soudu, takže by mělo platit 68 milionů eur jako pokutu. Nikdy nenabídlo Česku jakýkoli skutečný ústupek, například omezení těžby prostorové nebo časové. Je tedy otázka, zda Polsko vůbec plánuje smlouvu dodržovat, jak by se dodržování smlouvy vymáhalo a proč Česko podporuje Polsko v protiprávním jednání. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie vyjádřil souhlas s českou žalobou a spor by tak Česká republika vyhrála. Podpisem smlouvy hodil český premiér argumenty v náš prospěch přes palubu. Takže se nabízí zcela jiná otázka: proč urychlený a utajovaný podpis utajované smlouvy, když naopak čas nám hrál do karet a bylo jasné, že jak mezinárodní, tak dokonce i polské instituce jsou na naší straně? Podmínky pro další těžbu obsažené ve smlouvě nestačí k tomu, aby ochránily zásoby vody na české straně hranice. Čekat, že nějakým zázrakem začne fungovat těsnicí stěna, čemuž podle interních dokumentů nevěří ani těžební společnost PGE, je od českých ministrů a ministryň hodně naivní. Kupodivu by to byla dobrá zpráva, protože by to pomohlo naprosto nevýhodnou smlouvu, kterou podepsala vláda Petra Fialy, anulovat. Kritici upozorňují na to, že Česká republika naprosto ustoupila Polsku v časovém horizontu dohledu evropského soudu na plnění smlouvy. Jenže na co by se mělo dohlížet, když sama smlouva fakticky neřeší to nejpodstatnější, a to úbytek vody? To nejskandálnější na smlouvě je, že se v ní se zastavením poklesu ani nepočítá. Smlouva byla schválena tajně vládou a ve čtvrtek 3. února podepsána premiérem Petrem Fialou z ODS. Jednání o dohodě nebylo ani na programu vlády. Druhý den ráno přijel smlouvu do Prahy podepsat polský premiér. O neplánovaném a tajném podpisu smlouvy nevěděli ani poslanci, ani vládní koalice. Je přitom zcela jasné, že o tak závažném problému se mělo jednat veřejně s politiky, občany i odborníky. Abychom si ujasnili podstatu věci, díky podepsané smlouvě Polsko nemusí platit pokuty a my se vzdáváme všech žalob. Na straně druhé Polsko se nijak nezavázalo, že zabrání poklesu hladiny podzemní vody u nás, pouze k tomu, že tento pokles bude do 16 metrů poklesu ročně. Jinými slovy, do roka nemusí být v okolí Turów voda v jediné studni. Pane premiére, vládo, další palec dolů za vaši neschopnost, která přichází naše občany pěkně draho. A úplně na závěr trochu z jiného soudku. Tato vláda není vládou odborníků a má velkou nedůvěru u velké části veřejnosti, která je oprávněná. Znova zdůrazňuji, Česká republika kvůli této vládě pětikoalice Petra Fialy je poslední zemí ve střední Evropě, konkrétně ve Visegrádské čtyřce, která nepřišla s žádným plošným řešením pro občany na snížení cen energií, potravin nebo pohonných hmot nebo hypoték a tak podobně. Já si myslím, že už to celkem stačilo, protože vaším cílem je asi uvrhnout občany do chudoby, do exekucí. Ale občané čekají na plošné vyřešení zdražování, tak jako to dělají vlastenecké vlády v Polsku, Maďarsku, a nově také Slováci přistoupili už k řešení. Vy jste ten bod zamítli, vaše vláda už nám ten bod tady opakovaně zamítla ve Sněmovně.
Zmíním ještě jeden aspekt smlouvy o dole Turów. To považuji za podstatnou okolnost. A dále, je zde na pět let dohled Evropského soudního dvora, což znamená do doby, kdy má důl povolení k těžbě. Předpokládám, že co bude po tomto datu, to se stane otázkou dalších vyjednávání. A protože tu byl několikrát zmíněn Martin Půta, tak podle mých informací, které mám od něj, samosprávy byly prostřednictvím kraje vždy a přesně informovány o dění kolem dolu Turów.